Přerozdělení legitimních uprchlíků může dávat smysl jen v případě, že bude fungovat systém, o kterém jsem mluvil. Největší problém, do kterého by se Evropa mohla dostat, by bylo schválení kvót v situaci, kdy není zajištěna ochrana vnější hranice a regulace migrace. Prostě v takovéto situaci není možné, aby česká vláda připustila schválení systému povinné realokace a povinných kvót.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že na galerii pro hosty se dostavila delegace starostů bavorských měst a zástupců euroregionu v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska, která je hostem výboru pro evropské záležitosti a je vedena zemským radou panem Sebastianem Gruberem. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 161, pro 155, proti nikdo. Konstatuji tedy, že ověřovateli jsme určili pana poslance Beznosku a pana poslance Klašku. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 31. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Protože se jedná o návrh grémia, tak bych o něm nechal hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. A nyní prosím, abyste se i vy v případě zájmu vyjádřili k pořadu schůze. Mám zde několik písemných přihlášek a registruji přednostní právo pana předsedy klubu ČSSD.
Děkuji, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme právě upravili program jednání dnešního dne, dovoluji si vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych okomentoval tento návrh, který jsem podrobně uvedl v prvém čtení. Toto ustanovení umožní využít fikci doručení a pomůže zefektivnit doručování podle všech procesních předpisů. V částech návrhu týkajících se novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech se kromě úpravy přístupu k údajům v jednotné evidenci navrhuje sjednotit právní úpravu pro podání žádosti o vydání těchto osobních dokladů. Podat žádost bude možné na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. V zákoně o cestovních dokladech se navrhuje ukončit vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění šesti pozměňovacích návrhů, které byly s Ministerstvem vnitra konzultovány. S těmito pozměňovacími návrhy, tak jak jsem je teď uvedl, souhlasím.
Děkuji. Eviduji zde přihlášku s přednostním právem, ale táži se paní poslankyně Černochové, zda vydrží, až otevřu rozpravu. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nyní vám jednotlivé pozměňovací návrhy představím.
Prosím, máte slovo.
Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedla v žádosti.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan Václav Klučka a seznámil nás s průběhem projednávání ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
K tomu obsahu si dovolím, abych nezneužíval roli zpravodaje, přihlásit se do obecné rozpravy.
Já jsem tady chtěla reagovat na to, co tady řekl pan poslanec Stanjura. Takže tolik pro vysvětlení.
Děkuji za slovo. Protože pikantní na tom je, že na téže schůzi dál budeme jednat o zrušení druhého pilíře, o tom, že v rámci povinného pojištění bude jenom první pilíř, který dál tenduje k rovnostářství. A říkáte tomu spravedlnost. Je to spravedlnost rovných žaludků. Nemá to nic společného s lidskou spravedlností, nemá to nic společného se slovem pojištění. Zdůrazňuji, že ten systém se jmenuje pojišťovací systém. Já si při té příležitosti nemohu nevzpomenout na jednoho v té době celkem sympatického ředitele břeclavské nemocnice v 90. letech, který v rámci pojišťovacích systémů horoval za zásluhovost, horoval za spravedlnost. Hovořil o tom, jak ti, kteří platili více - Janulík se jmenoval - jak ti, kteří platili více, tak jak mají taky větší nároky. Prostě je to špatně. Je to nesystémové. Je to vrchol nespravedlnosti! Je to demotivující! Proč mám něco platit, proč se mám snažit, když dobře vím, že pak někdy přijde Marksová, Sklenák a Janulík a přidají všem stejně. Pak dostanu přidáno úplně stejně jako ti, kteří platili. Ti chytří neplatili a teď dostanou stejně jako ti, kteří platili. O tom vy teď rozhodujete, to pravděpodobně schválíte. Už jenom proto - to je taky úsměvné - vy se půl roku nemůžete domluvit. Prostě nejste schopní nalézt jakoukoli dohodu v rámci koalice. Jste totálně neakceschopní. A když se potom doklopýtáte k tomu nejhoršímu řešení na poslední chvíli, tak nám řeknete: A teď to rychle schvalte bez keců a zkraťte lhůty! Jinak vy můžete za to, že to ti důchodci dostanou pozdě. Za to může vaše vlastní neschopnost. A my tu neschopnost nemíníme nijak tolerovat. Koneckonců myslím si, že následující body u finanční krize si zaslouží naprosto stejný komentář. Tam budeme také vetovat a také nezkrátíme lhůty.
Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Jaroslava Holíka a potom dvě přednostní práva - pana zpravodaje a paní ministryně práce a sociálních věcí.
A to nemá se zásluhovostí lautr nic společného. Kdo vydělával hodně, má vysoký důchod.
Děkuji panu poslanci Holíkovi a nyní pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.
Chtěl bych taky reagovat na pana předsedu Kalouska. Je to vynikající řečník, ale dneska trošku víc demagogický. Souhlasil bych s tím, že tady ten jednorázový příspěvek je rovnostářský. A já jsem také říkal, že je to spíše státní sociální podpora než pojistný systém. Možná trochu jemněji jsem taky říkal, že nechápu, proč to projednáváme až dnes. Ale co se týká té spravedlnosti či nespravedlnosti, rovnostářství, solidarity toho prvního pilíře, víte, to je všechno o politickém rozhodnutí. Kolik jich je? Není problém se podívat do výroční zprávy České správy sociálního zabezpečení.
Prosím, pane poslanče, pokračujte.
Společnost se domluví - politicky to schválí - na nějakých pravidlech solidarity. Jsou tady určité hranice. A ústavně jsme komfortní. Osobně si myslím, že druhý pilíř nezachraňuje zásluhovost. Máme tady i třetí pilíř. Druhá věc je, proč tedy neinvestovat někde jinde, vždyť přece důchodový systém nemusí být zabezpečen jenom těmi pilíři. Vedle životního pojištění tady je celá řada produktů, které mají bankovní domy, ale taky nákup majetku a jiných možností.
Cílem summitu bude navázání intenzivnější komunikace a spolupráce s africkými partnery v oblasti migrace. V souvislosti s tím, jak se rapidně zhoršila migrační situace na západním Balkáně, připravuje také Maďarsko uspořádat konferenci v Budapešti. Tato konference by se mohla uskutečnit počátkem měsíce října. Pokud jde o aktuální situaci přímo u nás v České republice. Česká republika pro uprchlíky není cílovou zemí, nejsme ani ve srovnatelné situaci jako Maďarsko. Od začátku roku do konce srpna u nás bylo podáno 990 žádostí o mezinárodní ochranu. Oproti loňskému roku jde o mírný nárůst. Více než polovina těchto žádostí o azyl v České republice se týká občanů Ukrajiny, druzí v pořadí jsou občané Kuby a občané Sýrie jsou teprve na třetím místě. Celkem bylo podáno kolem sedmi nebo osmi desítek žádostí o mezinárodní ochranu ze strany občanů Sýrie od počátku letošního roku. Závažnou situací v oblasti migrace se vláda České republiky důsledně zabývá od prvního okamžiku tak, abychom měli situaci pod kontrolou a jako země byli připraveni na splnění našich závazků. Od 17. června letošního roku je realizováno opatření Policie České republiky, kterým došlo k posílení pobytových kontrol na vytipovaných trasách podél tras tranzitní nelegální migrace. Čili z těchto informací, které máme od Policie České republiky, je zřejmé, že mezi lidmi, kteří ilegálně přecházejí přes naše území, patří nejvíce občanů k zemím, ve kterých dochází k válečnému konfliktu. Ale dotýká se to také občanů ze zemí, jako je Pákistán a Bangladéš. Odsouhlasili jsme také přípravu rezervního objektu v Bálkové. Dnes tedy máme v České republice připraveny kapacity, které zatím nejsou plně využity z hlediska zajištění cizinců. Vážené poslankyně, vážení poslanci, od 17. července se na Ministerstvu vnitra schází speciální pracovní skupina na úrovni náměstků, jejímž cílem je příprava realizace přesídlování a relokace do České republiky a také hladký průběh integrace všech těchto lidí do naší společnosti. Aktuální situace v oblasti migrace je také předmětem jednání Bezpečnostní rady státu. K projednání aktuálních otázek migrace bylo mimořádně svoláno předsednictvo Bezpečnostní rady státu, které se sešlo 10. září letošního roku. Ministr vnitra na tomto jednání informoval o opatřeních zaměřených na řešení aktuálních problémů migrace. Na schůzi Bezpečnostní rady státu, která se uskuteční 30. září, bude předložena informace o aktuálním stavu v migraci v České republice. Zpravodajské služby dále zpracují analýzu bezpečnostních aspektů migrace podle svých působností. Rovněž touto analýzou se bude zabývat Bezpečnostní rada státu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o českém postupu a také o postupu skupiny V4 při řešení současné vážné evropské situace. Od počátku zastáváme názor, že současná migrační situace a příchod uprchlíků do evropských států vyžaduje evropské řešení. Není pravda, že nejsme solidární. S kolegy ze Slovenska, Polska a Maďarska jsme se shodli na společných prioritách. Evropská unie musí naplno využít všechny své politiky a zdroje. Současně s tím musejí všechny členské státy dodržovat platná pravidla, ať už jde o legislativu, zejména pokud jde o dublinská nařízení, azylová pravidla a podobně, stejně jako respektovat politické dohody z evropských rad. Bohužel řada členských zemí, nejdříve začalo Řecko, tato pravidla nedodržuje. V konkrétní rovině jsme se na summitu shodli, že je třeba zajistit efektivní kontrolu a ochranu vnějších hranic Evropské unie tím, že se urgentně vybuduje také funkční systém registrace, efektivní návratové politiky, vytvoření společného seznamu bezpečných zemí. Apelujeme na to, aby Evropská unie neredukovala migrační téma jenom na středomořský region, důraz musí být položen na migrační cestu přes západní Balkán, protože tady je enormní tlak na Evropskou unii. Tak může každý členský stát stavět na své zkušenosti, na svých osvědčených postupech a dostupných zdrojích. Jako V4 se rovněž shodujeme na efektivnějším postupu Evropské unie v boji proti organizovanému zločinu a pašeráctví, na tom, že je potřeba aktivněji přispět jako Evropská unie k řešení situace v Sýrii, v Libyi a na Blízkém východě.
Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Mám zde návrh na změnu zpravodaje, kterým by se měl stát poslanec Jan Volný. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku se stává poslanec Jan Volný. V tom případě se omlouvám. O slovo se hlásí pan poslanec Benda.
Já bych jenom poprosil vedení Sněmovny, aby vysvětlilo, na základě čeho se hlasuje o změně zpravodaje. Podle mého názoru je samozřejmě legitimní o změně zpravodaje hlasovat na začátku prvního čtení. Ale tady jsme v prvním čtení, které běželo už třikrát nebo čtyřikrát. Nepříjemná. A bude se o tom hlasovat?
Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, mohou se hlásit pouze poslanci s přednostním právem.
Já si nemyslím, že bychom zde nějak experimentovali nebo zaváděli nějaké novoty. Není to určitě poprvé, kdy Sněmovna mění zpravodaje. Pamatuji si, není to tak dávno, kolega Klaška myslím zde nebyl a zastupoval ho kolega Votava. Také Sněmovna takto rozhodla a nikdo to nezpochybňoval. Takže je to jediná možnost, jak se posunout dál. A myslím si, že už v minulosti jsme tak postupovali, nikdo to nerozporoval.
Případ pana poslance Klašky byl právě jiný v tom, že nebyl na začátku toho projednávání. Ale já respektuji to, že předseda slíbil, že to není způsob, jakým vyměňovat zpravodaje v průběhu jednání, že to tato Sněmovna akceptuje. A pak nenamítám nic proti hlasování.
Děkuji. Vzhledem k tomu, že neeviduji nikoho přihlášeného dále s přednostním právem, dám hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení se stane pan poslanec Jan Volný. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh pro změnu zpravodaje, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a zpravodajem pro první čtení se stal poslanec Jan Volný.
Děkuji, vážený pane předsedající. Dobrý podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté na galerii. Předložený materiál zahrnuje veškeré nutné znění zákona o spotřebních daních a zákona o ochraně ovzduší podle závazků vyplývajících z rozhodnutí Evropské komise, kterým byl víceletý program podpory úspěšně notifikován. A za druhé - zrušení možnosti započítávání podporovaných čistých a vysokoprocentních biopaliv do povinnosti distributorů uvádět na trh minimální podíl biopaliv.
S tím však dle médií nesouhlasilo koaliční hnutí ANO. Platí sice znovu příznivější valorizační schéma, ale zvyšování důchodů se bude vypočítávat ze sníženého základu, neboť k dorovnání předchozí ztráty plně zřejmě nedojde. Jak vidíme, není politická vůle vládní koalice. Kladu si tedy otázku, proč projednáváme tento návrh až dnes, když jsme ho obdrželi již před prázdninami. Signalizované veto dvou klubů, ODS a TOP 09, však vyplácení prosincových příspěvků z rozpočtu 2015 výrazně zkomplikuje. A pokud by bylo uplatněno veto i na dobu projednávání pod 30 dnů, výplatu v prosinci úplně znemožní. A k této korunové valorizaci se musí mimo jiné přehodnotit i exekuční nároky na důchody, kterých přibývá rychlým tempem. Takže další vývoj v několika minutách předurčí, jestli naši důchodci obdrží v prosinci mimořádný jednorázový příspěvek, či budeme jednat o jiném režimu.
Děkuji za slovo. Já bych se odpíchl od poslední věty, kterou řekla paní ministryně, že máme myslet na naše seniory. Já to zdůvodním. Ono to zní dobře - jednorázový příspěvek.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že prošel náš návrh na projednání imigrantské krize. My jsme chtěli původně zařadit i další mimořádné body, ale akceptujeme dohodu, ke které došlo, dohodu z grémia, že se to vše projedná v rámci jednoho bodu. Dopředu ale avizujeme, že budeme chtít konkrétní a jasné odpovědi na následující informace, a to od předsedy vlády ke kvótám, od pana ministra vnitra Chovance k ochraně hranic a azylovým zařízením a informaci od ministra zdravotnictví ke zdravotním rizikům, která s imigrační vlnou přicházejí.
Děkuji.
Ano, máte pravdu. Nevím, jestli je potřeba hlasovat ještě jednou.
Takže ještě jednou hlasování o nyní správně předneseném procedurálním návrhu. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana kolegy Sklenáka. Nyní tedy, pokud nejsou další žádosti o vystoupení s přednostním právem, tak má slovo pan poslanec Koníček a připraví se pan poslanec Okamura. Pan poslanec Šarapatka se sice hlásí s faktickou poznámkou, ale v této fázi nemohu připustit faktické poznámky, pouze návrhy na změny pořadu schůze.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, už na čtyřech posledních řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod informace vlády o průběhu církevních restitucí. To byla schůze 13., teď už je schůze 31., a dosud jsme slyšeli jen odpověď předsedy vlády na jednu interpelaci kolegy Grebeníčka, ale podrobnou informaci vlády stále postrádám.
Nyní má slovo pan poslanec Okamura.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zařadila na jednání schůze nový bod s názvem Příprava referenda k vystoupení z Evropské unie. Zde bych si dovolil přednést zdůvodnění. Vážené dámy a pánové, události několika posledních měsíců a týdnů přinesly potvrzení věcí, kterým řada z vás odmítala věřit. Krize, která vypukla, není náhodná. Stěhování migrantů bylo vyvoláno vnějšími zásahy a neustane. Je to krize vyvolaná s cílem zničení nezávislých evropských zemí a národů. Krizi nelze řešit v rámci Evropské unie. Je to iluze, kterou šíří bezradní politici. Nelze ji řešit v rámci EU, neboť EU je původcem krize. Politika a vojenské akce Francie, Velké Británie a především USA nastolily chaos a uvedly do pohybu miliony lidí. Imigrační politika Německa a dalších zemí se stala skutečnou pozvánkou ke stěhování národů do nového multikulturního ráje. Žádný ráj nebude. Hrozí násilí a chaos v Evropě. Multikulturní sny skončí násilím islamistů a koncem svobody v Evropě. Islám a svoboda jsou neslučitelné. To je pravda Winstona Churchilla a dostane se jí hořkého potvrzení v řadě evropských zemí. V dnešní situaci máme jen dvě možnosti. Druhá cesta je zásadní krok, jediný možný a jediný správný - vystoupení z Evropské unie. Existuje legitimní a demokratický způsob a tím je referendum, aby rozhodli sami občané.